Už jste něco udělal? No to je odpovědnost mimo jiné tedy i vaše. Takže buďte si vědom své odpovědnosti předsedy Poslanecké sněmovny, buďte si vědom i své odpovědnosti za tuto situaci, do které jsme se dostali.
Já paní ministryni podpořím jakýkoli návrh rozpočtu, který bude znamenat menší deficity, který bude znamenat vyrovnaný deficit, který bude znamenat menší daně a menší veřejné výdaje. To já velmi rád podpořím. To znamená, členské státy eurozóny, které se musí řídit tímto paktem, prostě ztratily kus vlastní suverenity, a to v dosti významné oblasti, v oblasti rozpočtové a hospodářské politiky. Tak to přestaňme zapírat, přiznejme si to. Prostě fiskální pakt byl výrazný krok v procesu politické unifikace eurozóny a ten krok znamenal výrazné přesuny, výrazné vzdání se suverenity v oblasti hospodářské a zejména rozpočtové politiky. A pokud to chceme zamlčovat, tak si sami sobě lžeme. Paní ministryně už to říkala. Já to připomenu. Eurozóna v této fázi prochází diskusemi o tom, jak bude nadále vypadat. Hovoří se tam nejenom o společném ministrovi financí, to byla spíše ze strany evropských politiků taková vábnička na to, aby si toho jednotlivá média a politici v členských zemích všimli a nebavili se o ničem jiném. No, pane ministře, v tom hospodaření je tomu skutečně tak. Ale nějak to nevychází, pane ministře. Podívejme se na Portugalsko. To jsou ti hrozně chytří, hrozně odpovědní, hrozně dobře hospodařící státy, ke kterým my se podle pana ministra zahraničí máme přidat, abychom byli odpovědní stejně. Ne, já se k těmto zemím přidávat skutečně nechci. Nezafungoval. Je to zřejmé na ekonomické situaci, zejména jižního křídla, prostě eurozóna bohužel není, jak my ekonomové říkáme, optimální měnovou oblastí.
Dobré dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající. I mě se lidé ptají, jak to tedy je. Já bych si velice přál, aby k tomuto tématu byla dnes možnost jednat, když se to nepodařilo ráno. Byla dobrá vůle! Mně dnes ta dobrá vůle ráno od pana předsedy chyběla. A byl bych rád, aby se k tomu vyjádřil opravdu premiér, bývalý ministr obrany a současný ministr zahraničních věcí a paní ministryně obrany. Aby k tomu zaznělo jasné stanovisko od nich plus od kompetentních poslanců, kteří jsou členy jednotlivých komisí k tomu kompetentních. A dovolím si říct jednu důležitou věc. Vláda v tomto složení musí daleko více než jiná vláda naslouchat návrhům opozice a aktivně spolupracovat, protože tento vládní model vyžaduje časté získávání podpory u ostatních parlamentních stran, a my očekáváme, že se tím rozšíří prostor pro konstruktivní opoziční práci. To jsou slova, prosím pěkně, pojďme udělat ty činy.
Jinak jsem vám nemohl dát slovo. Řekněte mi bod, o kterém máme jednat. Čili vy jste chtěl opakovat pouze jeho návrh. Takže za to opravdu nemůžu, ani nikdo jiný z předsedajících. A potřebuji, abych dodržoval jednací řád. Rozumím tomu správně? No to jsem vám tedy měl sebrat slovo, v tom případě! Další přihlášený je pan kolega Benešík.
Vlády České republiky, ať vláda, ve které KDU-ČSL byla koaličním partnerem, nebo vláda, kde KDU-ČSL není koaličním partnerem, toto usnesení respektovala, postupovala podle něho. Poslanecká sněmovna i přesto se většinově usnesla, že je to tak důležité téma, aby bylo projednáno na plénu Poslanecké sněmovny, byť usnesení našeho výboru má sílu celé Poslanecké sněmovny a vláda ho do puntíku dodržovala, a zařadili jsme to, projednávali jsme to. A nakonec, co jsme přijali? Přijali jsme usnesení, které já jsem jako zpravodaj ve výboru navrhl. Úplně to samé, jenom ve zkrácené formě, tak aby bylo srozumitelnější, plénem Poslanecké sněmovny. Tehdy jsme to udělali. Bylo to prostě, odůvodňovalo se to tak, je to tak důležité téma, politicky má plénum Poslanecké sněmovny daleko větší váhu. Projednejme to! Přijali jsme téměř totožné usnesení, pouze jenom ve zkrácené formě, ale udělali jsme to. Dnes jsme v situaci, kdy náš výbor a další jiné komise projednávaly podle mého názoru minimálně stejně závažnou věc, ale v režimu s vyloučením veřejnosti, v režimu, které nejsou veřejné, a my přece dneska neodmítneme v tak těžké situaci, v tak diskutovaném tématu informace našim spoluobčanům. KDU-ČSL chce, aby občan byl informovaný, aby věděl, jak jeho politici pracují!. Doufám, že pokud nepodpoříte tento bod jako první, podpoříte ho jako druhý.
Nyní s přednostním právem před kolegou Hájkem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Protože šlo primárně o zmaření schůze, to je realita. Nyní tedy budeme hlasovat tak, že... To je můj postup, který navrhuji.
Já sice respektuji, že Sněmovna může rozhodnout cokoliv. Klidně může vládní většina navrhnout, že teď je 9.38, a odhlasovat si to. Když zítra přerušíme 13. schůzi, tak je zmařena? To není zmařeno. Ale ta schůze je prostě přerušená. Pokud ne, tak se tady budeme dohadovat ještě podle mě odhadem 69 minut.
Já vím, že tuhle věc rozhodnete svým hlasováním. Kdybyste mě nechali to prohlasovat podle určitého pořadí, jednoho nebo druhého, mohli jste tu vůli vyjádřit. Ale to je moje vůle a já teď nemohu nic jiného udělat než dát kolegovi Faltýnkovi slovo.
Já nejsem bohužel takový znalec jednacího řádu jako kolega pan předseda Michálek. A kolega Michálek ten návrh upravuje, to už jsou nové návrhy. To už jsou nové návrhy. Takže prosím hlasujme o návrhu pana kolegy Hájka, tak jak byl načten.
Pane předsedo, prosím, máte slovo. Prosím, pane předsedo, neoslovujte ostatní poslance přímo. Oslovujte je prostřednictvím předsedajícího. Když tady chceme někoho poučit...
Byla to samozřejmě parafráze našeho pana předsedy vlády, který velmi, velmi rád používá tento obrat: "tak si to nastudujte".
Kolega Bartošek, potom kolega Stanjura. Ne, dobrý, v pořádku, tak v tom případě pan předseda Stanjura.
Prostě překrucování skutečnosti. Ale já bych chtěl předtím vědět, jestli můžu přijít a navrhnout úplnou nehoráznost, a výklad je, že se to může hlasovat.
Pokud nenavrhnete mé odvolání z řízení schůze, tak já využiji svého práva předsedajícího a z procedurálního hlediska považuji za rychlejší hlasovat o návrzích, než tady zpochybňovat, jestli to je hlasovatelný návrh. Jestli takhle, pokud nenamítáte proti postupu předsedajícího, tak už to nechám odhlasovat. Nyní tedy návrh kolegy Hájka v té nejužší variantě podle pana předsedy Michálka. Požádám vás o novou registraci. Přečíst. Já ji nemám písemně. To je nejužší varianta. Budeme nyní o tom hlasovat. Děkuji vám. Takže nemůžeme, protože ani to nejužší neprošlo, ten bod není zařazen, nemůže být tedy zařazen ani v té rozšířené verzi. Rozumíme si dobře. Děkuji.
Česká republika by měla aktivně podporovat reformu eurozóny, k tomu je ovšem zapotřebí být i na jejích jednáních. Vláda se přitom rozhodla v současné době nepřistoupit k hlavám III a IV této smlouvy. Schodek do výše 1 % HDP by byl povolen jen za předpokladu dluhu pod úrovní 60 % HDP a zajištěné udržitelnosti veřejných financí. Ten by byl aktivován v případě, že se státy odchýlí od smlouvou daného strukturálního deficitu či od cesty k jeho postupného dosažení. Poté by se za dopad mohlo považovat případné omezení schodku státního sektoru v porovnání se současným stavem. Teoreticky hrozí i nepřímé náklady v podobě postihu ze strany Soudního dvora EU v případě, že by začlenění pravidla o vyrovnaném rozpočtu bylo posouzeno jako nedostačující. Je rovněž v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a se závazky České republiky vyplývajícími z jiných mezinárodních smluv.
Děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan předseda klubu Radim Fiala. Já se jenom zeptám, zda si přeje promluvit ještě před otevřením rozpravy, nebo mohu zahájit?
Jedním z klíčových programových bodů hnutí Svoboda a přímá demokracie je snaha o vyrovnaný státní rozpočet a vyrovnané hospodaření státu. My programově odmítáme zadluženou budoucnost této země a programově odmítáme, abychom žili na úkor dalších generací. Vyrovnaného rozpočtu chceme dosahovat podporou malého a středního podnikání a především vysokou mírou efektivity a hospodárností státní správy. Současná ekonomická politika Evropské unie vede však k přesnému opaku. Ekonomický ráj mají u nás nadnárodní korporace, státní aparát tloustne a státní byrokracie narůstá šílenými tempy, aby mohla administrovat neustálé regulace přicházející z Bruselu a aby mohla administrovat neefektivní dotační podporu ekonomiky. Brusel zde fakticky zavádí dotační socialismus. Jak už jsem řekl, podporujeme vyrovnaný státní rozpočet. Proč tedy nebudeme hlasovat pro fiskální pakt, který nám Brusel předkládá? Fiskální pakt žádá vyrovnaný státní rozpočet, ale chce to za velmi významnou a důležitou věc - chce nás zbavit suverenity nad státním rozpočtem. Chce jeho totální kontrolu. K tomu, aby Česká republika dobře hospodařila, nepotřebujeme dohled a kontrolu Evropské unie. Je důležité si také položit otázku, co je skutečným smyslem přijetí fiskálního paktu. Dnes je to evidentně první krok, jak vnutit České republice přijetí eura. Je to salámová metoda, která nás má pomalými krůčky přivést k přijetí eura. A já mohu říci, že jen naivní člověk by to neviděl. Přijetím fiskálního paktu tento krok děláme. Proto my v hnutí SPD pro něj nemůžeme hlasovat. Přijetí eura bude znamenat převzetí odpovědnosti za závazky všech předlužených zemí v eurozóně a Česká republika ztratí jeden z posledních znaků suverenity. Obě věci spolu naprosto jasně souvisí. Fiskální pakt se rovná přijímání eura. Nehlasujeme zde o ničem jiném než o faktické ztrátě suverenity České republiky. Pokud chceme vyrovnané hospodářství, udělejme si vlastní pravidla, například podle vzoru švýcarské ústavy. Pokud někdo chce nabídnout našim občanům euro místo české koruny, schvalme nejdřív ústavní zákon o všeobecném referendu a vyhlašme k této otázce celostátní referendum. Pokud by měl někdo rozhodovat o přijetí eura v této zemi, tak by to měli být pouze občané v celostátním referendu.
Děkuji. V obecné rozpravě nyní vystoupí paní poslankyně Nevludová, připraví se pan poslanec Hrnčíř.
My to tak nechápeme. My skutečně ne.
To bylo s přednostním právem vystoupení předsedy klubu ODS.
Ano. Děkuji za slovo. Chtěl bych, abychom tuto smlouvu otevřeli až na schůzi, kdy budeme mít vládu s důvěrou. Předchozí dvě Poslanecké sněmovny nedokončily ratifikační proces, přestože tu existovaly vlády s důvěrou. Paní ministryně argumentovala, že do Poslanecké sněmovny neposílá například daňový balíček se snížením daní, protože je to natolik významná politická věc, kdy chce počkat na vládu s důvěrou, chce počkat na jasnou politickou většinu.
Nyní pan kolega Výborný jako poslední přihlášený.
Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dělám to velmi nerad, ale abych tady mohl promluvit, tak tedy navrhuji v případě, že nebude odhlasováno zařazení bodu, který navrhoval kolega poslanec Pavel Bělobrádek jako první nebo jako druhý bod dnešního programu 13. schůze, tak tedy navrhuji, aby to bylo zařazeno jako třetí bod. To je celé. Nebyli to jenom poslanci KSČM, byli to poslanci také hnutí ANO, SPD a ČSSD. Bylo to takto domluveno. Posunulo se to o hodinu a běží to tady úplně zbytečně dál. A znovu připomínám, naším cílem bylo podpořit vládu, v jejímž čele stojí Andrej Babiš, protože to vyjádření bylo správné.
Děkuji, pane předsedající. To byl samozřejmě vtip. Takže v tomhle případě vidíte, jak se při zastávání se stanoviska předsedy vlády o to zajímá předseda vlády a jeho kolegové z vlády a jak se k tomu také postaví jeho vlastní poslanci.
Pan kolega Michálek ještě.
Není to tak, že tu otázku zvedají političtí odpůrci Miloše Zemana. Nevím, co tím myslí. Humbuk je pokračováním humbuku. Někteří bezesporu nevědomě a někteří bezesporu vědomě. Vystoupení pana poslance Luzara bylo skoro stejné jako vystoupení mluvčí ruského Ministerstva zahraničí: Tady to možná bylo, kdo ví, jak to bylo, raději se k tomu moc nevyjadřujme, je to celé nějaké divné, pikosyntézy, mikrosyntézy, nanosyntézy, nevím, co všechno použil. To je v zásadě - on to tak nevnímá pan poslanec Luzar, možná to nevnímají ani poslanci hnutí ANO - toto je jasně protivládní vystoupení. Protivládní. To neznamená, že nemůžeme ocenit krok, který vláda udělá správně. Ale prezident republiky říká, že to nebyl správný krok, a má jiné informace. To je také protivládní postoj, což je normální. Já to nebudu kritizovat, já to jenom konstatuji. Po vystoupení pana prezidenta někteří opoziční představitelé říkali: svoláme mimořádnou schůzi. Dokonce byla shoda s výjimkou KSČM, to je třeba říct. Od toho tady jsme, abychom se přeli. Vzpomeňme si. No pak to bylo jinak, a pak dělejte dohody s panem předsedou Faltýnkem. To je fakt těžké, že jo? To je zase legitimní. To, že se nedohodneme, je normální. Od toho také zastupujeme jiné voliče, máme jiné politické programy, volíme jiné prostředky politického souboje. Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství po zprávě ředitele vojenského zpravodajství Jana Berouna a po následné rozpravě A já chci poděkovat této komisi a říct, že to je dobrý podklad pro to, aby takové usnesení mohla přijmout Poslanecká sněmovna jako celek. Pravice je v opozici k vládě a říkáme, aby to pan prezident konzultoval s vládou, což jsou naši političtí soupeři a političtí konkurenti. Je to standardní, je to správné. Co není správné, aby ty úkoly byly veřejně vyhlašovány a případně aby byly veřejně prezentovány výsledky činnosti, šetření či pátrání tajných služeb. A to je věc, která by měla být v zájmu všech politických stran a všech poslanců. A zase říkám, je to správně. Ale to je jiná věc, to není sdílení zpravodajských informací. Těmito zdmi nekončí svět. Venku jsou lidé, dívají se na nás, jsme pod drobnohledem. A pro nás je to o to větší výzva. Jsem prostě přesvědčený o tom, že Sněmovna může být místem názorového střetu, i ostřejšího, i agresivnějšího. Nesvolal žádné jednání, nikdo s námi o tom nemluví. Otázky zahraniční politiky a otázky bezpečnosti České republiky a otázky bezpečnosti občanů České republiky opravdu nechápeme jako střet vlády a opozice. Ve Velké Británii byl proveden útok chemickou látkou na bývalého agenta ruské tajné služby a jeho dceru. Já to připomínám proto, abychom ukázali, že to není střet vlády s opozicí, že tady nenaháním nějaké politické body a není to žádná exhibice pravice. Byla to tato levicová vláda, která je vyhostila, ne pravicová opozice. A my jsme to ocenili. A tím ten příběh mohl skončit. Vláda konala na základě žádosti spojenců, pravicová opozice a ostatní opoziční strany, protože ne všechny opoziční strany jsou opoziční, ve většině souhlasily, menšina možná měla legitimně jiný názor v Poslanecké sněmovně a nebylo to vůbec vyhrocené vláda versus koalice, levice, versus pravice. My to určitě neděláme. Už se na vás nebudu obracet, už to stačilo. Když jsem říkal, že tím ten případ mohl skončit, mohl, ale neskončil. V rozporu se stanovisky našich tajných služeb. V rozporu se stanoviskem vlády, v rozporu se stanoviskem ministra zahraničí, ministryně obrany, ale i premiéra. Dokonce jsme byli informováni, že jsou rozpory mezi tajnými službami. Pak se ten problém přenesl do orgánů Poslanecké sněmovny. Může. Připomeňme si ho. Není rozpor mezi stanoviskem civilní a vojenské tajné služby.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Vznikala v době vrcholící dluhové krize eurozóny. Tato pravidla se týkají pouze států eurozóny a signatářů smlouvy mimo eurozónu, kteří dobrovolně oznámí úmysl být ustanoveními vázáni. Primárně je smlouva určena zemím eurozóny.